Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Martina Plíška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. Pak je tam ještě vykonatelné rozhodnutí nebo notářský zápis anebo potvrzením auditora. Já pokládám požadavek na dokládání pohledávky uznání dlužníka s ověřeným podpisem za skutečně zbytečnou zátěž. Obdobnou připomínku v připomínkovém řízení uplatnila Česká národní banka. Tolik k tomuto pozměňovacímu návrhu a teď spíš mám dotaz na pana ministra a určitý apel. Já jsem totiž v médiích zaznamenal, že už se pracuje na další novele insolvenčního zákona. Já bych očekával, že předkladatel nechá tuto novelu určitou dobu působit, vyhodnotí její dopady, a pak teprve začne připravovat změny. A přitom údajně v připomínkovém řízení už tedy probíhá jiná novela tohoto zákona, kterou bych si dovolil označit za určitý morální hazard s neplacením dluhů.
Tento návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat.
Bod 75 se týká obecní policie.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Nyní bychom měli hlasovat o bodě A11, týká se změny zákona o Policii České republiky.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Požádám vás, kolegyně a kolegové o klid! V tom případě nejprve dám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi, aby nám oznámil výsledky voleb a poté udělím slovo vám.
Já moc děkuji panu předsedajícímu i panu poslanci Kalouskovi.
Tedy otevírám tyto volební body, prosím.
V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 157 hlasovacích lístků. Lenka Maštálková obdržela 90 hlasů, Jiří Navrátil 81 hlas, František Sivera 101 hlas, Zdeněk Varhaník 92 hlasů a Hana Vykopalová 57 hlasů.
Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.
Já myslel, že tam je takové minimum pozměňovacích návrhů, že procedura je velmi jednoduchá.
Má někdo zájem o schválení procedury? V tom případě o proceduře budeme hlasovat v hlasování číslo 390, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Děkuji vám. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak to jenom opravuji.
Můžeme otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Chce někdo hlasovat o proceduře? Legislativně technické úpravy nebyly předneseny. Máme tedy jeden pozměňovací návrh. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji 395 za zmatečné. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Přednesu návrh usnesení: " Děkuji vám. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Týká se zákazu kouření v tranzitním prostoru letiště s výjimkou stavebně odděleného prostoru.
Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat. Návrh byl zamítnut. Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
To se týká zákazu v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro mladší osoby. Pan poslanec Luzar tam dává "výhradně". Takže zaměňuje se slovo "převážně" za "výhradně".
Tento návrh byl zamítnut. Děkuji. Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
A já se tady vracím do našich podmínek, že když už se o tomto úplném zákazu kouření začalo tady diskutovat, tak mnoho provozovatelů hospod změnilo hospody na kluby. Říkala, víte, pane poslanče, on zákon nedokáže postihnout všechno. A to je ono, ten zákon je prostě příliš podrobný, proto nedokáže postihnout všechno. Takže to je jedna úprava, kterou já říkám po vzoru Rakouska. A v tom Rakousku stále existuje tento protest, byla podána ústavní stížnost právě na základě těchto faktorů, takže uvidíme, jakým způsobem to dopadne v Rakousku. My budeme opět za hrdiny, za opravdu takové největší hrdiny, kdy si tam dáme půl roku. Tady by stálo za zvážení, že pokud státu jde skutečně o ochranu veřejného zdraví před škodlivými účinky návykových látek, no tak ať zakáže výrobu, dovoz a distribuci tabákových výrobků. Ať to zakáže naprosto a bude po problému. Na tom to je celé postaveno. Proto to neudělá, protože na tom lidově řečeno vydělává. Další moje výtka nebo další můj pozměňovací návrh - Takže opět bych vás požádal o případnou podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Takže není pravdou, že všude je úplný zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb. Samozřejmě je potřeba to u nás nějakým způsobem opět zregulovat, trošku zpřísnit. Takže mají stát buď kuřáci venku před vchodem a já načichnu, když půjdu skrz, nebo budou někde zavřeni v nějaké místnosti. Ale mě ještě na závěr zajímá jedna věc - co v tom zákoně znamená převážná většina? Já jsem se to tady za celou dobu projednávání tohoto zákona nedozvěděl. Co znamená, že je tam přítomna převážná většina. A jak jsem řekl na začátku, já jsem pro obecné regule, které budou jasně vymáhány. Tento zákon je typem špatné regulace. Pojďme z toho udělat dobrou regulaci, aby nenastaly problémy, o kterých jsem tady říkal.
Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Gabala. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající.
S faktickou poznámkou pan poslanec Klán. Prosím, máte slovo.
Já jsem neříkal, abychom zamítali a že to říkala alma mater, Univerzita Karlova. V tomto případě se oni dokážou opravdu regulovat sami.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Luzara. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom načíst legislativně technickou opravu. Byl jsem upozorněn legislativci na drobnou chybu v pozměňovacích návrzích. Je to materiál - hlavně tedy pro pana zpravodaje.
Prosím. Dalším bodem, kterým bychom se měli zabývat dle schváleného programu schůze, je bod Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Říká se mu rádo protikuřácký zákon, ale je to zákon, který obecně zvyšuje ochranu před škodami působenými návykovými látkami. Zároveň též je důležité se zaměřit na snížení dopadu škod způsobených návykovými látkami.
Prosím, aby byly rozpuštěny, aby byl ve sněmovně klid.
Z tohoto sněmovního tisku předložený návrh zákona vychází. Ale já nechci apelovat. Já bych vás rád poprosil. Tohle je skutečně norma, která výrazným způsobem přispívá k tomu, aby se snížila nebezpečnost všech těchto látek pro lidi.
Děkuji, pane ministře. A otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Klána.
Děkuji za slovo. Já jsem nekuřák. Je to asi podle mě možná dobrá cesta, ale já si myslím, že není. Já si tedy osobně myslím, že pokud máme nyní naprostou benevolenci o tom, že ať si provozovatel vybere, jaké chce mít zařízení, jestli chce být kuřácký, nekuřácký, a sám se reguluje, tak mu nyní neřekneme: Tak, a teď si nemůžeš vybrat, budete mít všechno nekuřácké. Je to jedna z možných variant, která v Evropě samozřejmě funguje. A osobně se kloním zejména k rakouskému modelu nebo ke slovenskému modelu. Nicméně osobně nejsem za přílišnou podrobnou regulaci. Podrobná regulace se podle mého názoru míjí účinkem. Nelze totiž předvídat všechny podrobnosti a události, o které se právě tento zákon snaží. On se snaží jasně popsat a postihnout všechny možné varianty života. Ochrana zdraví je samozřejmě priorita a je potřeba. A v našich podmínkách dvakrát tolik. To už je kolikátý zákon, kdy máme něco dáno z Evropské unie, a pak řekneme ne ne ne, ty ty ty, musíme to schválit i s tímhletím, protože by nám Evropská unie zastavila nějaké peníze, nějaké dotace. Tohle je jeden z dalších. Já chápu, že je potřeba opravdu regulovat kouření. Nemám s tím žádný problém. Nicméně dle mého názoru je potřeba zavést částečnou regulaci, aby si na to lidé nejprve začali zvykat a najít určitý kompromis. Nyní k samotnému zákonu. Prodej výrobků ve specializovaných prodejnách. Můžeme mít prodejnu, kde se bude prodávat jenom alkohol, jenom tabák. Je to jasně regulováno. Dá se to regulovat. Co se rozumí tím, že zboží má být nabízeno vyčleněně a odděleně? Ale přísně vzato to prakticky může být zásah do osobní svobody. Dámy a pánové, co je komu do toho, když je mi víc jak 18 let, kolik si toho koupím? To je přece moje věc. Takže to je další argument, další moje výtka. Pak bych nechal dosavadní úpravu, tedy ať si majitel vybere, jakou chce mít provozovnu, buď tedy kuřáckou, anebo nekuřáckou. A dostáváme se, dámy a pánové, k tomu, že tento zákon je příliš podrobný a postihuje a snaží se postihnout všechny fáze života. Ty nepostihnete. My nedokážeme vymyslet všechny varianty, které můžou v životě nastat. Jak chcete zjistit, kolik kdo má promile? Jak já tohleto poznám? Na každého totiž působí alkohol jinak. A nyní mi dovolte, abych vám představil své pozměňovací návrhy a požádal o jejich případnou podporu. Budou muset tuto skutečnost uvést při vstupu do svého zařízení.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl vystoupit s procedurálním návrhem, nicméně než tak učiním tak bych chtěl také za náš poslanecký klub všem poděkovat za spolupráci v tomto roce a popřát všem kolegyním a kolegům jménem našeho klubu hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší v novém roce. A nyní k tomu procedurálnímu návrhu. Dovolte mi, abych navrhl vyřadit všechny neprojednané body z pořadu této schůze.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Jedná se o opravu legislativně technické chyby.
Děkuji, pane zpravodaji, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Takže v tuto chvíli přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. To je součástí, pane poslanče, já to dobře vím. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Pokud by někdo chtěl proceduru podrobně vysvětlit, což budu dělat samozřejmě při jednotlivých bodech, tak bych ji musel přečíst, ale jinak jste ji dostali rozdánu na lavici.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ano, děkuji. Pane zpravodaji. Ano, výborně. Pan poslanec Klán s tím souhlasí, takže ptám se, zda se ještě někdo hlásí k proceduře.